Jen tak porovnávám, jaká je tedy reprezentativnost toho výběru. Ale opět zvítězil i v tom přesoutěžení. Jestli splnil kritéria? Velmi rád, když na ně budu dotázán, samozřejmě.
Děkuji za vaše písemné odpovědi.
Já vám také děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Tomio Okamura a připraví se paní poslankyně Jitka Chalánková.
Vážený pane premiére, prosím o zásadní odpověď na otázku, kolik bude těch migrantů, které jste se rozhodli proti vůli občanů a nás všech přijmout, a prosím bez kliček, skutečné číslo. Tedy nejen ty, které chcete přijímat podle kvót, které jste si dohodli s Bruselem, ale také kolik muslimských migrantů chcete přijímat nad rámec kvót, protože víme, že domlouváte, že bychom si migranty vozili přímo z Turecka. Prosím o odpověď, nejen kam je hodláte občanům vnutit, ale také kolik jich bude, a to letos, příští rok a další roky. Jaký je váš konkrétní plán na kolonizaci naší země Araby a Afričany? Kolik jich tu hodláte usadit a konkrétně kde? Zatím víme, že jste již ve vládě odsouhlasili přijetí několika tisíc arabských a afrických imigrantů, a to zcela proti vůli většiny občanů, a zamítli jste také návrh našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD na referendum v této věci a ve věci vystoupení z Evropské unie.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy paní poslankyně Jitka Chalánková se svou interpelací. Nevidím ji tady.
Vážený pane nepřítomný premiére, já jsem dnes dopoledne oslovila pana ministra životního prostředí ohledně dodržování služebního zákona při výběru nového ředitele České inspekce životního prostředí.
Nyní požádám paní poslankyni Miroslavu Němcovou a připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, paní poslankyně.
Obě jsme byly kontaktovány a dostaly jsme řadu dokumentů, které svědčí o tom, že při jmenování ředitele České inspekce životního prostředí byl porušen služební zákon. Pan ministr životního prostředí dnes mnoha slovy se z toho tady vymlouval, ale protože nemohu přijmout jeho odpověď jako dostatečně relevantní, žádám tedy stanovisko předsedy vlády, který je za svůj tým zodpovědný, a žádám jej, aby prověřil, zda to, co nám tady ministr životního prostředí dopoledne říkal, odpovídá skutečnosti. Pakliže ne, budu chtít vědět od pana předsedy vlády, jaké personální otázky ve vztahu k ministrovi životního prostředí vyvodí.
Já vám také děkuji a poslední interpelaci na pana premiéra má poslanec Tomio Okamura.
Vážený pane premiére, prosím o jasnou odpověď, zda vláda nebo ministři úkolovali policii, jakou má mít taktiku během demonstrací proti migrantům v sobotu 6. února. Je zřejmé, že tohle nebylo z hlavy policie, ale že policie dostala zřejmě politický úkol vyvolat konflikty. Nečekám samozřejmě, že přiznáte jakýkoli podíl na eskalaci napětí mezi příznivci a odpůrci migrace, tak prosím alespoň o odpověď, co uděláte pro to, aby se napříště podobná situace neopakovala. Nevěřím totiž tomu, že vláda, když má informace o tom, že v celé Evropě budou demonstrace včetně České republiky, tohle téma neřeší a nějakým způsobem se na něj nepřipravuje.
Než budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Od 16 hodin se omlouvá pan poslanec Adam z pracovních důvodů, dále dne 11. 2. z důvodu jednání se omlouvá pan poslanec Radim Fiala. Dále od 14.30 do konce jednání z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Vlastimil Gabrhel. Jako další tedy se svou interpelací vystoupí paní poslankyně Marta Semelová, připraví se pan poslanec Marek Ženíšek. V tom případě požádám pana poslance Marka Ženíška a připraví se pan poslanec Ladislav Okleštěk. Prosím, pane poslanče.
Ať už sníží laťku pro přijetí na nejnižší úroveň, nebo zapojí čistě formální vlastní část zkoušky, nic se oproti současnému stavu nezmění. V takovém případě nenalézám přínos této části novely pro naše školství. Vážené kolegyně a kolegové, jednu opravdu velkou pochvalu si Ministerstvo školství a paní ministryně za předloženou novelu přesto zaslouží. Konečně se napravuje zcela zásadní nedostatek stávající podoby státních maturit, kdy současní maturanti musí vedle povinné češtiny volit mezi cizím jazykem a matematikou, jako kdyby obojí nebylo důležité. Zavedením povinné maturity z matematiky se konečně naplňuje základní smysl státních maturit, stanovení minimálního rozsahu znalostí, kterými každý maturant musí disponovat a které školy musí vyučovat. Nedívejme se proto na tuto část novely školského zákona jako na nějakou převratnou novinku, ale naopak jako na odstranění chyby pramenící snad z nedostatku odvahy přijmout nepopulární, ale nutnou změnu minulosti. Protože přesně takovou nutnou a potřebnou změnou maturita z matematiky je. Výsledkem má být student, který bude ovládat češtinu a cizí jazyk a který bude připraven samostatně analyzovat a řešit nejen teoretické úlohy, ale především reálné problémy. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vládní návrh novely je prezentován tak, že zavádí povinnou maturitu z matematiky. Vláda přitom může stanovit všechny obory tak, jak byly navržené, ale třeba také jen jediný, nebo v absurdním případě dokonce žádný. Schválně říkám slovo snad, protože to není nikde zakotveno a pouze to vágně slibuje důvodová zpráva. K tomu mají být ještě výjimky, například u oborů vzdělání skupiny umění a užité umění. A jaké další obory budou mít trvalou výjimku, to nikdo neví. Namísto výjimky z výjimek a s další výjimkou navrch chci stanovit jasné a určité pravidlo: maturita z matematiky bude skutečně povinná. Ještě ke zmíněné výjimce pro umělce. Důvodová zpráva předkládané novely hovoří o oborech umění a užité umění a jejich specifičnosti. Otevírá tím ale Pandořinu skříňku pro erozi celého konceptu povinné maturity z matematiky. Pokud nejde jen o úlitbu kultuře, tak v čem je jejich obor natolik specifický, že mají mít výjimku, kterou nebudou mít například budoucí zdravotní sestřičky nebo pracovníci v sociálních službách? Dámy a pánové, maturita za tří předmětů je minimálním základem, které české školství potřebuje.
Prosím, máte slovo.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
Novela zákona nově zavádí povinné předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy. Neznamená to rozšíření povinné docházky, povinné školní docházky na deset let, jak zaznívá v rozpravě. Docházka do mateřské školy zůstává ve stejném režimu jako nyní. Stačí omluva od rodičů, nebude se vyžadovat žádné lékařské potvrzení. I dnes rodiče musí děti omlouvat. Cílem je dětem pomoci nastartovat jejich vzdělávací kariéru. Ne každé dítě bohužel má dostatečnou podporu ze svého rodinného a sociálního zázemí. Od zavedení povinného posledního ročníku se očekává i snížení počtu odkladů. Povinný předškolní ročník dle návrhu se bude moci odehrávat v mateřské škole, v přípravné třídě základní školy, v zahraniční škole na území České republiky a další formou je i možnost individuálního vzdělávání. Bude na rodičích, jaký způsob zvolí. Nejsem zastánce individuálního vzdělávání, ale není zřejmě šance ho ze zákona vyjmout, a proto navrhuji ve svém pozměňovacím návrhu jeho zpřísnění. Pokud by tato úroveň, která má být přezkoušením ověřena, nebyla nijak stanovena, bylo by možno tento institut zneužít a postup ředitele i rodičů by byl nepřezkoumatelný. Proto navrhuji doplnění odstavce 4 o text: nebo nebude dosaženo alespoň minimálně očekávané úrovně vzdělávání dle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Takže odstavec 4 by zněl: Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.
Zahajuji odpolední jednání a prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky volby. Prosím, máte slovo.
Tak já děkuji za slovo. Bylo vydáno 133 hlasovacích lístků, stejný počet platných i neplatných byl odevzdán. Ta je poté projedná a poté budeme volit znovu. Takže ještě jednou: v druhém kole Milan Bouška 50 hlasů, Jan Mrzena 65, zvolen nebyl nikdo a volba tímto končí.
Já vám děkuji, pane poslanče. Tím máme vyřešený bod volební a nyní přistoupíme k bodu Ústní interpelace Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance i interpelované členy vlády, že interpelace na členy vlády budou zahájeny bezprostředně po vyčerpání přihlášek k interpelacím na nepřítomného předsedu vlády. Předseda vlády Bohuslav Sobotka je omluven a zodpoví interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem. Prosím, pane poslanče.
A bylo řečeno, že jednak vy, které jste si zadal, řeknu, za ministerstvo, ale i z pozice Ministerstva vnitra, které je zodpovědné za služební zákon, a ne vždy je jednoznačný pohled na tuto věc.
Ano. Prosím pana poslance Bendla, potom pan ministr. Ještě než dorazí pan poslanec Bendl, tak rychle přečtu omluvy. Pan poslanec Vyzula se omlouvá od 12. hodiny z pracovních důvodů, pan poslanec Šarapatka do 11. hodiny z pracovních důvodů a pan poslanec Kaňkovský od 9 do 10.30 z rodinných důvodů.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Známe se opravdu přes 25 let, tykáme si a koneckonců jsme spolu byli dlouhou dobu v jedné politické straně. Nicméně tady je náš vztah čistě profesionální a každý plníme svoji roli a měli bychom se věnovat věcem, které nám náleží. A odpovědí mi bylo - no já už jsem to mohl udělat v srpnu... Nebo si to ti lidé možná mysleli, a proto se jich přihlásilo do výběrového řízení méně. Nicméně ptal jsem se na to, proč nestálo za to počkat. To prosím, jestli je možné na to odpovědět.
Reakce na paní kolegyni Fischerovou. Hovořil jsem o ANO a směrem k inspekci. A pan Smrž, jestli se nemýlím, ani není členem ANO. Ano, byl se mnou v Lovochemii, byl to můj personální ředitel. Dokonce ani nemám politické náměstky. Takže rozhodně to není obsazování podle stranického klíče. K tomu proč v tom listopadu. Teoreticky ano. Zjistil jsem až, že se přihlásil do výběrového řízení. Jinými slovy, já jsem třeba vybral ředitele Státního fondu životního prostředí rovnou z ruky, protože jsem měl dobrého kandidáta a viděl jsem, že to je on. To je nesmysl. A hned řeknu, jaký důkaz pro to mám.
Nicméně jsme připraveni a já to tedy udělám.
Chci se zeptat, zda pan poslanec nebude mít doplňující otázku. Není přítomen. Připraví se paní poslankyně Pavla Golasowská.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené zbytky vlády, chce se mi říct vy nemnozí, leč věrní páni ministři a paní ministryně, já si dovoluji interpelovat pana ministra Dana Ťoka. Ohrožuje ji podle mého názoru jasný konflikt zájmů. Nevadím vám tato fakticky trojjediná role pana Ferance? Odvoláte ho z některé z těch funkcí? Děkuji za odpověď.
Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, rád bych úvodem uvedl několik obecných faktů. Za tyto funkce nepobírá pan náměstek Feranec jako zástupce státu žádnou finanční odměnu a hlavním úkolem je koordinovat a prosazovat transparentnost těchto státem řízených subjektů. Vlastníkem SŽDC i Českých drah je stát, který prostřednictvím těchto organizací zajišťuje veřejnou službu. Nejde tedy o dvě firmy, které si navzájem konkurují na trhu. Ustanovení o zákazu střetu zájmů má bránit zneužití postavení v jedné firmě ve prospěch jiné firmy, ale SŽDC nemá fakticky obdobný předmět podnikání jako České dráhy. České dráhy zajišťují železniční dopravu a SŽDC jako státní organizace spravuje železniční infrastrukturu. Pokud z posudku vyjde, že by tam byly pochybnosti o tom, že může dojít ke střetu zájmů, tak jsem připraven tu situaci řešit.
Je tomu tak. Prosím.
Pane ministře, přiznám, že jste mě příliš neuklidnil svou odpovědí, že za ty funkce nedostává žádnou odměnu. A přesto si myslím, že není dobré, když je to jeden člověk, nota bene z vaší strany.
Děkuji.
Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, já vám ten posudek určitě poskytnu a určitě se můžeme pobavit o tom, zdali tady nedochází ke konfliktu zájmů. Z vůle vlastníka potvrzené vládou prostě vláda chce převést nádraží z jednoho subjektu na druhý formou převodu části podniku.
Nyní tedy se svou interpelací vystoupí paní poslankyně Pavla Golasowská a připraví se paní poslankyně Alena Nohavová.
Já tedy předkládám interpelaci na pana ministra Chovance. Je chvályhodné, že Česká republika vysílá své policisty na ochranu vnějších hranic před nežádoucím přílivem uprchlíků, z nichž jedním z míst je hraniční přechod Dobovo ve Slovinsku. Situace těch, kdo musí opustit své domovy z důvodu obavy o svůj život a jejichž jediným životním východiskem z válečné situace je útěk do bezpečí, které jistě Evropa představuje, je pochopitelná. Nicméně spolu s těmi, kterým jde o život, se do Evropy dostávají i ti, kdo představují ohrožení bezpečnosti pro Evropu. Vážený pane ministře, ráda bych vám položila tyto otázky: Jaká je kompetence našich policejních složek ve věci ochrany hranic na hraničním přechodu Dobovo ve Slovinsku proti vstupu nežádoucích osob? Prosím o přesnou specifikaci. Jakou má Ministerstvo vnitra zpětnou vazbu ohledně funkční spolupráce naší policie s policií Slovinska?
Nyní tedy paní poslankyně Černochová, připraví se paní poslankyně Nohavová. Prosím. Nyní tedy paní poslankyně Nohavová a připraví se paní poslankyně Dobešová. Připraví se paní poslankyně Radka Maxová. Prosím.
Zároveň svým pozměňovacím návrhem včleňuji výčet těchto oborů, u kterých zůstává povinná zkouška z matematiky, jako přílohu zákona. Děkuji za pozornost.
Požádám pana poslance Novotného a připraví se pan poslanec Laudát.
Děkuji za slovo. Jako jediné kritérium. Důvod je celkem jasný. To je krátké zdůvodnění.
Já vám děkuji, pane poslanče. Připraví se pan poslanec Kudela. Já vám také děkuji.
Druhý pozměňovací návrh.
Já vám také děkuji. Domluvili jste se na výměně pořadí s panem poslancem Hovorkou?
Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji.
Děkuji, všechno.
Já vám děkuji. Není tomu tak. Prosím.
Já bych chtěla poděkovat všem poslancům a poslankyním, že umožnili průchod druhým čtením a strávili tím dnes po dlouhých třech týdnech čas.
Já vám také děkuji.
Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Petře Bendle prostřednictvím paní předsedající, já se nechci v tomto svém vystoupení příliš zaobírat hodnocením, proč k té situaci došlo. Souhlasím s vámi, že ta situace není nikterak uspokojivá, není dobrá. My se snažíme posledních osm měsíců jednáním dospět k nějakému jednoduchému řešení, bohužel to tam úplně nespěje podle našeho názoru, i když nechci říct, že je všechno zavřeno. My se prostě připravujeme na variantu, že opravdu budeme muset ty EIA zopakovat. Naše představa je, že bychom v takovémto případě, protože některé z podmínek, které jsou, ukazují, že zopakování EIA v invariantním řešení by bylo ještě nejrychlejší a nejbezpečnější řešení, tak děláme všechny přípravné práce k tomu, abychom se dostali do toho procesu. Chtěli bychom rovněž pravděpodobně změnou zákona 461 dosáhnout toho, že bude sdružené řízení a speciálním stavebním úřadem bude Ministerstvo dopravy. Takže tenhle plán B, na něm pracujeme. Není to nic příjemného, nechci se pouštět do hodnocení, proč to nastalo.
Já děkuji.
Víc k tomu nemám. Myslím si, že 1. března budeme vědět všichni víc.
Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, souhlasím s tím, že situace je vážná. Já jsem tím, že se chystáme, nechtěl říct, že celou situaci vzdáváme. Bavili jsme se o tom, bylo jednání u pana premiéra přesně v tom složení, které jste říkal, a jsou dohodnuty další kroky. Takže určitě v každém případě ano. Já bych rád ještě využil situace, že jsem tady, a chtěl bych se omluvit ještě dalším svým čtyřem interpelujícím, že teď budu muset odejít, ale na ty interpelace určitě odpovím písemně.
Já děkuji a prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Laudát. Prosím, aby přednesl svoji interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, máte slovo.
Já považuji za jednoznačného resortního pachatele Ministerstvo životního prostředí. Ona se absolutně neřídila našimi radami a došlo k tomu, že tedy byla přijata novela zákona v podobě, která dneska ohrožuje další výstavbu dopravní infrastruktury. Já bych chtěl - a pane ministře, nemusíte odpovídat dneska, ale chtěl bych, abyste odpověděl i písemně, pokud nedáte všechna data dohromady, vůbec vám to nebudu vyčítat, nejméně čtyři roky dozadu, pokud se to dá na ministerstvu dohledat, ale určitě z vašeho období. Za prvé, kdo vyjednával problematiku EIA a kolikrát a snažil se vyjednat přechodné ustanovení v té novele tak, aby nenastala situace, která nastala? Za druhé, kdo vyjednává dneska o této problematice s orgány Evropské unie?
Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.
Děkuji za slovo, paní předsedající. A teď sklízíme ty plody. Jednání s Evropskou komisí byly desítky, těch jednání se zúčastnily desítky lidí.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Připraví se pan poslanec Jan Zahradník.
Děkuji za slovo. Má interpelace je na pana ministra Stropnického. Toto rozhodnutí budí v regionu Horní Planá i mezi vojenskými odborníky značné emoce.